Já se domnívám, že tak jak už tady řekl kolega senátor Bublan, není potřeba se k těmto věcem mnoho vyjadřovat, všechno už bylo řečeno. Takže žádám o podporu tomuto návrhu tak, abychom po dvou letech konečně dospěli k nějakému závěru.
Otvírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle. S faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát.
A směrem k panu senátorovi, co tady říkal. Tak prosím vás, proč se podle toho, co tady říkáte, nechováte? Proč vaši spolupracovníci permanentně okopávají hlavní nositele tradice, hlavní nositele a propagátory těchto často církevních svátků? Proč děláte přesně opačnou politiku ve skutečnosti, než tady povídáte? A vy to neděláte. Respektive vaši spolupracovníci, spolustraníci, to nedělají. Děláte přesný opak! Tak si slaďte své chování, aby to, co říkáte, také fungovalo ve vaší reálné politické praxi. Teď to neberte osobně, mluvím ke straně sociální demokracie.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zamítnout obě verze! Proč bychom měli zasahovat do soukromé sféry?
Děkuji panu poslanci Pilnému.
Nejprve bych plně podpořil návrh pana předsedy hospodářského výboru. Není to pravda. Věřím, že to nebylo úmyslné.
To byla podstata těch dvou návrhů. Jestliže to někdo takto zúžil jenom na samosprávy, je to špatně. Je to špatně, protože to nebyl cíl těchto dvou novel. Samosprávy, to je jenom malá část toho, co se mělo kontrolovat.
Dámy a pánové, já jsem vás chtěl vyzvat, jestli už není možné k tomuto bodu ukončit diskusi. Já se domnívám, že dneska je prioritou ustavit vyšetřovací komisi, aby se poslanci a veřejnost dozvěděli, co se děje. Takže prosím moc, jestli se můžu přimluvit, aby tato diskuse skončila. Ta tady bude někdy jindy, až přijdete s novým návrhem zákona.
Hezký dobrý večer. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
A kdokoli z vás by ten zákon velmi podrobně četl, tak by seznal, že především malé obce podle něj vůbec nemohou postupovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu kolegovi Vilímcovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím.
Nicméně se musím vyjádřit k některým věcem, které tady zazněly. Ano, můžete ho poslouchat, pokud nechcete nikdy nic projednat. Kdyby se tady přijalo usnesení, že tady se nebude prováděcí zákon projednávat, dokud nebude schválena novela Ústavy v Senátu, tak by nikdy nenastala ani jedna ta varianta v ani jedné sněmovně. My jsme tuto Ústavu pouze naplňovali. Ano, bylo to marné, bylo to marné, bylo to marné žádat, aby nečinili rozšíření pravomocí NKÚ rukojmím odstranění duplicit. Ano, ty duplicity jsou důležité. Předpokládám, že by to vláda mohla poslat společně se zákonem o kontrole a řízení veřejných financí, tak aby byl splněn i požadavek Senátu, že se ty věci budou řešit zároveň. Stačí podepsat a vypravit.
Je to marné, je to marné, je to marné. Pan senátor žádá o závěrečné slovo.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní eviduji dva návrhy. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené ověřovatele tak, jak jsem je přečetl, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Hnykovou a poslance Jiřího Miholu. Ještě s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat pan poslanec Tejc. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně. Dále se omlouvají tito členové vlády: Bohuslav Sobotka - zahraniční cesta, Andrej Babiš - zahraniční cesta, Michaela Marksová - zahraniční cesta, Jan Mládek - zahraniční cesta, Karla Šlechtová - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium. Navrhujeme tento postup: A další informace. Eviduji několik písemných přihlášek k návrhu schůze. Nejprve se podívám, zda je zde někdo s přednostním právem před vámi přihlášen. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Přečtu ještě omluvy, které ke mně dorazily. A jako prvnímu udělím slovo panu poslanci Klánovi jako místopředsedovi volební komise. Prosím.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že byl zařazen nový bod zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů poslaneckých klubů na členy komise této Poslanecké sněmovny, a to dnes do 17 hodin. Současně svolávám schůzi volební komise na dnes v 17.30 ke klavíru. Volba předsedy vyšetřovací komise proběhne v pátek 1. července v 9 hodin ráno. O dalším postupu samozřejmě vás budu informovat až po ustavení této vyšetřovací komise.
Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvy. Než budeme pokračovat v zařazených bodech, předám řízení schůze.
Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty. Ptám se tedy, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů. Návrh byl schválen. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Vítám mezi námi pana senátora Karla Kratochvíleho. Pardon, pane senátore, vy jste navrhovatel, předpokládám? Pan předseda Stanjura se hlásí.
Musíme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu zástupce navrhovatele. Jinak to prostě není možné.
Ano, pane předsedo, předběhl jste mě. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti alespoň jednoho z navrhovatelů. Návrh byl přijat.
Neziskové organizace budou muset zpracovávat návrhy na oddlužení zdarma. Tak si položme otázku, kdo to bude hradit. Takže tady si myslím, že bude potřeba dořešit, jestliže to mají poskytovat zdarma, kdo bude tu veřejně prospěšnou organizaci financovat.
Děkuji panu poslanci Kudelovi, který byl zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Stop exekucím! Šance na nový život. Není ovšem výjimkou, že se tyto subjekty snaží na lidech v nouzi pouze vydělat a v důsledku toho je samozřejmě ještě více zadlužit. Situaci by mohla pomoci řešit právě nám předložená novela insolvenčního zákona, kterou předkládá Ministerstvo spravedlnosti a kterou nyní také projednáváme. Pokud novela projde v navrhovaném znění, návrhy na osobní bankroty by nově mohli podávat pouze notáři, advokáti, insolvenční správci a akreditované veřejně prospěšné společnosti. Skončila by tedy praxe, kdy tuto činnost vykonávají lidé a firmy bez dostatečné kvalifikace. To ovšem není jediná důležitá změna. V praxi se běžně setkáváme s tím, že oddlužovací firmy dlužníkům radí, aby si na podání osobního bankrotu vzali půjčku, s jejím splácením si ovšem nemají lámat hlavu, protože hned poté zažádají o osobní bankrot. Logickým důsledkem situace, kdy jsou firmy a soukromí poradci motivovaní finanční odměnou za vypracování návrhu, je pak to, že osobní bankroty nabízejí lidem, kteří pro jeho vyhlášení nesplňují stanovená kritéria, a tudíž jim oddlužení soud ani nepovolí. O možnosti zamítnutí se však firmy obvykle nezmiňují. A když k tomu pak prakticky dojde, na dlužníky čeká také nemilé překvapení - zpravidla se dostanou do konkursu a mohou v něm přijít o všechen svůj majetek. Je proto klíčové, aby stát stanovil taková pravidla, která byznys s chudobou maximálně omezí.
Děkuji panu poslanci Votavovi.
Podle mě je to naprostá iluze. Zase jde o volení voličských hlasů. On doslova řekl: Bankrot je věcí mravního názoru. Já to musím okomentovat z jeho života. První firma Tomáše Bati napsaná na jeho bratra tehdy zbankrotovala. A proto se rozhodl, že nebude spát, jíst a bude pracovat. A kam to dotáhl potom, víme. Buďto budeme vychovávat v tomto národě Tomáše Bati, nebo budeme vychovávat lidi, kteří si budou neustále půjčovat, půjčovat. Pak se zželí státu nebo této Sněmovně a vždy je nějak zachrání. Ale je to naprosto nevýchovná metoda! Chápu, že to působí aktuálně dnes. Výchovný dopad na tento národ je ale strašlivý. A dovolte mi říci k té bídě ještě jeden citát z Tomáše Bati, se kterým také souhlasím. On, teď to možná nebudu říkat přesně, ale řekl zhruba toto: Příčiny bídy jsou v srdcích mužů. Krásně řečeno. Žádný stát, žádný obchod s byznysem a podobně, ale je to v srdcích mužů. Ale těchto lidí bude vždycky dost, žádný zákon tomu nedokáže zamezit.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Blažka vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já jsem, pane kolego, neřekl, že to odstraní bídu! I když myslím si, že v České republice to zase tak strašné s bídou a chudobou není. Ale samozřejmě že nemůže odstranit bídu.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nechci rozpoutávat debatu, nicméně musím na pana poslance Blažka také reagovat. Není možné, abychom dovolili, aby se někdo přiživoval na lidském problému. Využije k tomu nějakou službu, aby ho služba ještě více ožebračila, dostala do ještě větších potíží. A proto jsem pro, abychom tento zákon přijali.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr jako předkladatel popsal, o co v zákoně jde.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Nikoho neeviduji. Táži se, jestli je tomu tak. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 391, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti nikdo. Žádný návrh neeviduji. Jestli je tomu tak, v tom případě končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
V průběhu března byly načteny některé legislativně technické opravy, se kterými samozřejmě Ministerstvo životního prostředí souhlasí.
Dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Je plodem dlouhé práce komise odborníků sestavené za tímto účelem, a proto prosím, aby byl propuštěn do dalších čtení.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On to věcně zhodnotil pan ministr, já možná některé věci jenom zopakuji. Možná na úvod je potřeba říci, že ten předpokládaný termín účinnosti, kdy má tisk nabýt účinnosti 1. září 2016, se už určitě nestihne, to je škoda, ale nedá se nic dělat. Já věřím, že to není věc, která by byla důvodem pro nějaké politické střety, protože ten tisk upravuje věci, které jsou užitečné bez ohledu na to, jak se na ně díváme jako zástupci všech různých stran. Takže to je opravdu věc, která je užitečná, a já ji kvituji a vítám. Takže já ten návrh podporuji, kvituji, věřím, že pokud se nestihne účinnost 1. září 2016, že se stihne alespoň od Nového roku. Tam si myslím, že ta šance je.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych navázal s některými poznámkami na pana ministra i na pana zpravodaje, myslím si, že se budeme víceméně potkávat. Pan ministr představil ty tři základní oblasti, se kterými tato novela zákona přichází, dále se o nich zmínil pan zpravodaj a já bych se dotkl přednostně té jedné oblasti, a to se týká právě těch oddlužovacích společností. Samozřejmě možná někteří budete tvrdit, a toto je věc opravdu názorová, že je to většina, nicméně slýchávám názory, že pokud si někdo něco natropil v této oblasti, tak ať si to také sám vyřeší. Já se domnívám, že to takto jednoduché není. Můžeme se ptát, co by nám takový postup dál přinesl, kdybychom k tomu takto přistupovali.
Předkládací zpráva ministerstva uvádí, že nároky na úhradu újmy činí 350 milionů korun ročně, což je tedy zhruba škoda, která vzniká uplatňováním ochrany životního prostředí na státních pozemcích. Bylo by to 350, bylo by to 700, bylo by to víc? To nikdo nemůže odhadnout. Tak obrovská plocha je zatížena ochranou životního prostředí. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče, váš návrh registruji, poté o něm budeme hlasovat. Další v pořadí je přihlášený pan poslanec Kudela a připraví se pan poslanec Bendl. Já vám také děkuji, pane poslanče, váš návrh jsem si poznamenal. A nyní tedy pan poslanec Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Kučera.
Zazněly tady argumentace o deformaci tržního prostředí, zazněly tady argumentace, kdy se srovnávala ona náhrada s platbou DPH. Nebo o co v tomto zákoně jde - pro ty, kteří ho nestudovali. Víceméně jde o to, že státní podnik dostává náhradu za to, že nehospodaří na státním pozemku. Ale jednoznačně zde ubude úředníků, jednoznačně zde ubude papírování. Chci říct, že zde se také trochu vyrovnává startovací pozice, kterou má stát a soukromníci hospodařící v lesích, na polích nebo na rybnících v chráněných územích.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Následují pozměňující návrhy I pana kolegy Votavy.
Pardon, je tady žádost ... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Stanovisko pana ministra bylo negativní, stanovisko výboru bylo doporučující. Přihlášeno 172 poslankyň a poslanců.